A tímto se dostávám zpět k tomu, proč o těchto věcech tak široce hovořím. Pokud jde o důvěru či nedůvěru vládě, ta by se měla odvíjet hlavně od toho, nakolik vláda plní svůj program a nakolik hájí zájmy našeho národa a státu. Nikoli od výkřiků někoho, kdo má sám máslo na hlavě. A náš zákon přitom již před rokem odmítla. Stejně tak mám velké výhrady k tomu, že vláda zamítla náš návrh zákona o hmotné a trestní odpovědnosti vrcholných politiků. Tato vláda také letos v únoru odmítla náš návrh zákona o přímé volbě a odvolatelnosti politiků. A tato vláda také ztěžuje život živnostníkům, které já naopak podporuji, jelikož jsem již 20 let jedním z nich a aktivně na živnostenský list také podnikám. Já s panem Kalouskem a pro pana Kalouska hlasovat nebudu. A ani ke stávající vládě absolutní důvěru nemám. Svůj postoj vyjádříme konkrétně tím, že při hlasování o důvěře vládě opustíme sál, protože nebudeme hlasovat ani s vládou ani s panem Kalouskem.
Děkuji panu kolegovi Okamurovi.
Vážený pane předsedající, pane premiére, vážené kolegyně, vážení kolegové, hlasování o vyslovení nedůvěry vládě je velmi vážná věc. Já takovou věc zažívám poprvé, a proto mi dovolte, abych vrátil tuto debatu k podstatě problému. Oligarchie, řecky oligarchía, je forma vlády, ve které má politickou moc v rukou pouze hrstka prominentních osob, nejčastěji příslušníci nejbohatší vrstvy s politickým vlivem či příslušníci armády. Název pochází ze spojení řeckých slov óligon - málo - a archó - panovat. Podle mě žijeme v době, kterou nelze nazvat jinak než dobou razantního nástupu oligarchické vlády střetu zájmů.
Minulý týden jsem od svého kolegy, předsedy německého Bundestagu, dostal tento nový zvonek, takže v případě potřeby jej budeme používat. Pozvánka vám byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů v pátek 22. května. Prosím všechny, aby se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Gabrielu Peckovou a paní poslankyni Martu Semelovou. Kdo je proti tomuto návrhu? Tolik tedy omluvy. Nyní nám už nic nebrání v tom, abychom v souladu s článkem číslo 72 odst. 2 Ústavy České republiky přistoupili k projednání jediného bodu pořadu 28. schůze a tím je Návrh na vyslovení nedůvěry vládě České republiky Nejprve pan předseda Fiala, potom pan předseda Kalousek a potom pan předseda Černoch.
Říkáme to od prvního dne. Ale to není důvod, proč jsme svolali tuto schůzi. Vadí nám pochopitelně příliš časté změny daňových zákonů na poslední chvíli. Jenom loni se daně zvyšovaly šestkrát. Vadí nám spousta opatření, když se ruší návrhy, které nemají alternativu, nemají žádnou koncepci. Vzpomeňme si na druhý důchodový pilíř, vzpomeňme si na zdravotnické poplatky. Vadí nám také samozřejmě utrácení peněz třeba na zvyšování provozních nákladů ministerstev, kdy se jenom zvyšuje byrokracie, počet úředníků, ale nemá to žádný dobrý dopad na občany. Vadí nám samozřejmě také regulace životů běžných lidí. Vadí nám centrální registry, vadí nám také to, že vláda dostatečně neinvestuje, ohrožuje naši budoucnost, a vadí nám samozřejmě především třídní boj, který tato vláda vede proti živnostníkům, proti drobným podnikatelům, proti pracovitým lidem v této zemi a který vyvrcholí tím pokusem přijmout registrační pokladny. Dámy a pánové, to všechno nám vadí. Proti tomu tady opakovaně hovoříme, ale to není důvod, proč jsme svolali tuto schůzi. Existují desítky rozhodnutí, se kterými se nemůžeme smířit, které nám vadí, protože všem aktivním a pracovitým lidem postupně berou svobodu. Existují desítky návrhů a opatření, která se nám nelíbí, protože omezují, kontrolují, zatěžují pracovité lidi a slušné občany. S těmito nápady vlády pana premiéra Sobotky bojujeme, polemizujeme, vysvětlujeme, utkáváme se na půdě Poslanecké sněmovny a respektujeme, že tato vláda má většinu. Chápeme to jako boj mezi levicovou vládou a pravicovou opozicí a není to pro nás důvod, abychom svolávali tuto mimořádnou schůzi ve snaze vyslovit vládě nedůvěru. Tím důvodem je střet zájmů vicepremiéra vlády a ministra financí a majitele holdingu Agrofert v jedné osobě. A já bych dokonce řekl - teď už nejde o ten permanentní střet zájmů, kterého jsme tu svědky od chvíle, kdy tato vláda vznikla. Teď už to není jenom ten stálý střet zájmů. Teď už je to zneužití moci ve prospěch jedné skupiny, ve prospěch jedné firmy, ve prospěch jednoho muže. Ano, pan vicepremiér, pan ministr financí a předseda hnutí ANO zneužívá, využívá svou politickou moc k tomu, aby získal ekonomický prospěch pro svou firmu Agrofert. A dámy a pánové, nejsme jediní, kdo si toho všímá. Není to jenom pravicová opozice, která má téma Babiš a která si toho všímá.
A pan premiér mlčí. Občané této země si nezaslouží, aby tato vláda pokračovala dál.
Dříve než pozvu k mikrofonu pana poslance Volného, ještě zde eviduji faktickou poznámku pana poslance Fichtnera, a pane poslanče Koubku, já vás chci jenom informovat, že při projednávání bodu o vyslovení nedůvěry vládě nemusí zpravodaj být přítomen, protože může padnout jediné usnesení, a to je, že Sněmovna buď vysloví nedůvěru, nebo opačně. Takže jenom pro informaci. A nyní prosím vaše dvě minuty. Děkuji za dodržení časového limitu a prosím k mikrofonu pana poslance Volného.
Co to je tady za hloupost? To tady někdo přísahal a veřejně sliboval? Tato situace měla svůj vývoj, pan Faltýnek, pan Babiš a několik mých kolegů už to několikrát vysvětlovali, jaká byla ta konstrukce. Tyto postupy byly plus minus domlouvány na koaliční radě. Naprosto logický postup. To je všechno. Tak jenom na vysvětlení. A slovo veřejný slib a klamání občanů a klamání voličů, to je příliš silné slovo. Je to prostě normální běžný vývoj a úvaha, když se tvoří zákon. Jestli to máte jinak, tak mně je to líto. Já bych vám ho si dovolil opravdu ve zkratce přečíst, je to na tři minuty. Zákon o střetu zájmů stanoví, že omezení k výkonu funkce se nevztahuje na správu vlastního majetku. Je to právní stát, který zaručuje rovnou příležitost před zákonem pro všechny. Snad pan Babiš vydrží, i když tuto nenávist jistě až tak nečekal. Zdravím a držím palce. Prosím vás, to je mail, který jsem dostal od normálního prostého voliče, a je to pravda. Prosím vás, nehrajme si tady na střet zájmů, nehrajme si na porušování zákona.
Děkuji a nyní prosím s faktickou pana poslance Kalouska.
Děkuji, nebojte se, nebudu číst maily od prostých voličů, také abyste se něco dozvěděli, ale to opravdu není argumentace. Tak já vám to jenom zopakuji. Pan ministr financí Babiš řekl zcela veřejně, a je to v otevřených zdrojích, bylo to otištěno na prvních stránkách, že bude hlasovat pro ukončení biopaliv, protože už nechce poslouchat ty Kalouskovy lži. Protože už nechce poslouchat ty Kalouskovy lži. Přesto pan ministr Babiš v rozporu s odborným stanoviskem svého úřadu zalhal a hlasoval jinak, než veřejně slíbil. Po skončení rozpočtového výboru vy tady, pane poslanče Volný, když jsem řekl, že poslanci ANO porušili veřejný slib, tak vy tady jste řekl, že na Poslanecké sněmovně to bude uvedeno do pořádku, až bude schválen pozměňující návrh pana poslance Raise. A novináři to slyšeli. A ještě ten večer váš pan předseda Faltýnek v Událostech, komentářích se mnou zopakoval to samé: My všichni podpoříme pozměňovací návrh pana poslance Raise - zvukový videozáznam určitě existuje - podpoříme návrh pana poslance Raise a chceme ukončit... Chcete víc veřejných slibů? Váš pan předseda Babiš, vy, pan předseda Faltýnek.
A nyní s faktickou prosím pana poslance Komárka. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo. Je to člověk, který si politický proces vykládá skutečně hodně pružně. Připomeňme si jen to, že tento člověk, který se prohlašuje za celoživotního zásadního antikomunistu, přijal místo v kabinetu Jiřího Paroubka s podporou komunistů, protože mu to přineslo osobní prospěch. Když pak byl svržen skutečně morálně rozhořčenými lidovci, říkal nám, že to udělal schválně právě proto, aby byl svržen. Toto jsou historická fakta.
Hlavní problémy této vlády vidím v tom: Problémy této vlády jsou tradičně daně. Už dříve se skloňovala především výše daňové kvóty, výše odvodů z mezd, výše efektivního zdanění podniku. Dnes toto vše ale mimořádně překrývá výběr daní jako takový. Špatný výběr daní, to je skutečný problém této země, který v tuto chvíli dopadá na každodenní život našich obcí. Zeptejte se doma starostů z ANO, ze sociální demokracie nebo u vás u lidovců, co vám povědí. Druhý pilíř jste poslali k ledu, ale nic lepšího jste nevymysleli. Sociální demokracie ve skutečnosti neví, jak problematiku důchodů řešit, a ostatní koaliční partneři na tom nejsou o nic lépe. Problémem této vlády je zdravotnictví. Problémem této vlády je likvidační postoj k malým a středním podnikatelům. Vláda namísto toho vymýšlí, jak tento motor ekonomiky co nejvíc zadřít. Jak na všechny pohlížet jako na podvodníky, neboť jak známo, všici kradnú. Byrokracie, šikanování poctivých v rámci boje s nepoctivými, kontroly, nařízení namísto svobodného trhu. Problémem této vlády je školství. O problémech školství je teď více slyšet, ale dobrá řešení nepřicházejí. Nepopulární řešení, jako je redukce obrovského počtu středních škol, jsou odsouvána. Místo toho dochází ke snahám měnit to, co funguje dobře. Mám na mysli vymýšlení změny financování regionálního školství místo zpřísnění stávajícího stavu. Dlouhodobě kritizuji nedostatečné financování vědy, výzkumu a inovací. Prosadíme dobře fungující stát. - Jaký stát měla sociální demokracie na mysli? Umíme dát lidem práci. Zvýšení minimální mzdy zažene řadu na hraně červených čísel podnikajících živnostníků na pracák. A vaše experimenty s registračními pokladnami? Jasná pravidla pro všechny, bez výjimky. - To byl krásný billboard. Včerejší Ústecký deník: "Lidé nám hlásili z problémových lokalit shlukování nepřizpůsobivých obyvatel. Popsali nám přepadání, vyhrožování, slovní i fyzická napadení. Náš úřad eviduje množství přestupků proti občanskému soužití a veřejnému pořádku. I rušení nočního klidu, líčila včera starostka městského obvodu Neštěmice Iveta Tomková za ANO." Slušní lidé z mého kraje stále ještě nedostali signál, že pravidla platí pro všechny stejně a že se víc vyplatí pracovat než se doma válet na dávkách. Na litvínovské sídliště Janov pan ministr Dienstbier dorazí, pomoci však neumí. Registr přestupků jste také nedotáhli tak, aby výsledkem řetězení byl trestný čin. Nejsme jako politici, makáme. Jsme schopný národ, jen nás řídí nemehla. V tom mi nezbývá, než s marketingovými kreativci politické divize Agrofertu souhlasit. Aby se za nás naše děti nemusely stydět. - No to by bylo dobré, aby se za nás nemusely stydět, bylo by dobré, aby tahle vláda skončila. Právě proto, aby se za mě moje děti nestyděly, oligarchické a levicové vládě já důvěru nedám. Závěrem bych si ještě dovolil jednu drobnou, leč důraznou opoziční prosbu, a to nejen k zemědělství: Méně řepky republice, víc rozumu v politice.
Já jsem dalek toho poučovat dospělé lidi, to se nedělá, jenom bych panu Holečkovi prostřednictvím pana předsedajícího, připomenul, že Platón, který slovo oligarchia zavedl do politologické literatury, považoval oligarchii přeci jenom za o něco lepší systém než demokracii. My jsme se od té doby samozřejmě posunuli. Vnímáme věci jinak. Slušní, bohatí, úspěšní lidé nejsou oligarchové. Jsou to slušní, bohatí, úspěšní lidé. Děkuji.
Tak ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Holeček.
Jenom velmi krátce. V životě jsem si nevšiml, že by Bill Gates nebo Baťa dělali politiku.
Tak nyní s přednostním právem pan ministr financí a vicepremiér Andrej Babiš.
Vy, zkorumpovaná pravice. Vždyť já jsem byl váš volič. Mohl jsem si užívat těch peněz. Takže já nevím, co mi tady vyčítáte teďka. Ano plynou miliardy, ale kam plynou? Nemám žádné offshory jak vaši kámoši. A vy taky někteří. A taky jsem jako fyzická osoba odvedl za poslední dva roky 128 milionů korun. A šel jsem do politiky kvůli vám. Jsem se koukal na vašeho guru 2. září 2011, jak říkal: "Tady není žádná korupce." Potom chtěli po mně milion euro za to veto na ty biopaliva. Na to jste asi už zapomněli. Můj plat a všechny příjmy jdou na nadaci pro samoživitelky. Všechno si platím sám. I tu cestu do Spojených států jsem si platil sám.
Děkuji panu poslanci Chvojkovi. Prosím, pane předsedo.
Pane poslanče Jandáku prostřednictvím pana předsedajícího, já jsem celé své mládí hrával divadlo a věřte mi, že bych ho dokázal hrát i tady a nenudil byste se. Ale já vám řeknu něco jiného. Já jsem nešel do politiky - asi na rozdíl od některých jiných - proto, abych hrál divadlo, abych byl bavičem médií a veřejnosti. Já jsem šel do politiky proto, abych dělal dobrou práci pro veřejnost, pro lidi v této zemi. A řeknu vám něco jiného. Já tady nejsem proto, abych vás bavil, ani vás, vy tu nejste proto, abyste posuzoval, jestli můj projev je nudný, nebo zábavný, ale měl byste přemýšlet nad tím, jestli mám v tom, co jsem říkal, pravdu nebo nemám. Mně jde o to, abyste poslouchal obsah mých slov. A až si to všechno poslechnete a pochopíte to, tak také pochopíte, že to není nudné. To je jedno z největších dramat, které se tu v poslední době odehrávalo. To drama není potřeba přehráváním nějak zdůrazňovat. To drama existuje v tom střetu zájmů, kterému vy a vaše politická strana napomáháte.
Děkuji panu poslanci Fialovi.
Vážený pane Fialo prostřednictvím předsedajícího, dvě věci. Vy jste nikdy nemohl dobře hrát divadlo. A k politice patří umění sdělit svoje myšlenky a to vy bohužel neděláte. Vy tu šumlujete půl hodiny a nikdo nic neví. Myslím si, že vás moc nepochopili. Možná, že to bylo kvůli té špatné sdělnosti nebo talentu.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Komárek, po něm pan poslanec Fiala a pan poslanec Blažek.
Já mám smůlu, že jsem vždycky po Jandákovi. Já se chci podělit o svůj pocit. Já v podstatě jsem poprvé u svrhávání vlády, tedy fyzicky, a myslel jsem si, že to bude dramatické a napínavé, že se tu budeme tupit. A jsem moc rád, že to je taková veliká legrace, co nám tu pánové a dámy z opozice předvádějí, a že se všichni smějeme. A ještě k panu Fialovi. Kdyby byl obsažný, tak to neposuzujeme.
Děkuji panu poslanci Komárkovi.
To mě jenom těší. A k panu Jandákovi bych řekl - ano, možná jsem nebyl dobrým hercem v mládí. A víte, co já považuji za horší? Já považuji za horší to, když je někdo dobrým hercem, jde do politiky a zůstane jenom hercem.
S další faktickou poznámkou pan poslanec Blažek, po něm pan poslanec Kořenek, po něm pan poslanec Kováčik.
On řekl takový hluboký omyl, že když voliči pochopí, tak volí. Víte, to, proč tu dnes jsme, je v zásadě takový určitý zlom, který - je úplně jedno, jestli my o tom budeme mluvit hodinu, nebo dvě, ale v zásadě Andrej Babiš se teď ukázal ve všech barvách.
Děkuji panu poslanci Blažkovi.
Děkuji, pane předsedající. Víte, já teď nebudu hodnotit, kdo jak vládne a co jak je, ale určitě vím jedno jediné, že až přijedu do regionu, tak mě lidi budou mít jako člověka daleko méně rádi než teď, protože nějak rozdali karty a očekávají, že se tato země bude řídit a že se bude dělat něco pro blaho občanů, ne že se tu bude hrát komedie a vyprávět to, co se tu vypráví, osobně na sebe útočit. Já na nikoho útočit nebudu. Netvrdím, že každá vláda, která vládne, je dobrá, netvrdím, že každá vláda, která vládne, je špatná, ale prosím vás, jedno vím úplně jistě, že tuto republiku neřídí sekretářka ze sekretariátu předsedy vlády, která nebyla zvolena, že ji neřídí tajné služby nebo někdo v pozadí, nedávají se žádné kabelky a podobně.
Děkuji panu poslanci.
Také jsem to řekl a bohužel se přesvědčuji, zejména v posledních minutách, že to tak hrozí. Já mám nápad. Tamhle je 24 přihlášených, tam jsou některá přednostní práva, která čekají na to, aby mohli přednést svůj projev k věci. Takže znovu prosím - k věci.
Já budu stručný.